Což je pravda, byli jsme tam se zdravotním výborem. A že jsme se bratříčkovali, ten zdravotní výbor, s ruskými zdravotníky. Já jsem chtěl říct, aby se nejdřív pan ministr Válek podíval, kdo tam byl za TOP 09 a kdo jezdí za TOP 09 do Ruska a kdo se tam bratříčkuje! Takže to byly prospektivní cesty, to byli ti pionýři, ta TOP 09, která jezdila do Ruska se bratříčkovat! Kdo tam byl z ODS? Ať to pan Válek napíše, jaké výbory tam jezdily do Ruska, kde byly! Kteří to byli členové? Proč píše jenom o nás? Proč to tam nenapíše? On píše jenom o nás? A pak jde a napíše, že my se bratříčkujeme? A z vládní koalice! Byl tam školský výbor, byl tam zdravotní výbor a byly tam další! Tak ať je vyjmenuje! Kde se tam všude fotili.
A když skončila večeře, tak Klaus chtěl vodku. No tak ti ostatní, já nevím... Prosím vás, pane ministře Síkelo, nezkoušejte to zase na mě. Protože ty dluhopisy jsou Kalouskové a Sobotkové. Vy to dobře víte, proč mě zase provokujete? Proč mě zase provokujete? Ano, policie Babiše vyšetřuje. Tak jak Finanční správa vyšetřuje jenom Babišovy firmy, tak Babiše vyšetřuje policie. No na Babiše taky. Protože Babiše se potřebují zbavit, protože Babiš nemá koaliční potenciál. Babiš nekrade.
Já si dovolím ještě na pana ministra Síkelu a ty protiinflační dluhopisy. Ona je to taková hra s čísly, kterou vy děláte, a lidi, kteří to mají, tak jsou za to šťastní. To je, jako kdybyste řekl, že příspěvky na stavební spoření ten, kdo nemá, tak vlastně přispívá tomu dalšímu. Zkuste taky něco udělat takového pro lidi.
Návrh na změny ve složení orgánů
Tady ten bod bude rychlý. Provedu vás návrhem na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Ve všech případech se jedná o v tu chvíli ještě rezignace, ale hlavně pak následné nominace za pana poslance Marka Výborného, který se stal členem vlády a byl jmenován ministrem. Poslanecké sněmovny také pan poslanec Aleš Dufek za poslanecký klub SPOLU. Protože v mezidobí od přijetí výše uvedeného usnesení do této chvíle byl pan poslanec Marek Proto prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k tomuto bodu, a následně budeme hlasovat už ne o těch rezignacích, ale pouze jedno hlasování o navržených nominacích.
Nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu končím. A jak bylo řečeno, přistoupíme tedy k hlasování o nominacích. A jak je zde zvykem, en bloc, pokud nikdo nic nenamítá. Ještě přivolám, pokud je někdo v předsálí z kolegů a kolegyň. A můžeme tedy, pane předsedo, přistoupit rovnou k hlasování?
Ano, potvrzuji a prosím o hlasování, tedy jedno hlasování o navržených nominacích do orgánů Poslanecké sněmovny.
A já zahajuji hlasování o navržených nominacích. Takže jsme rozhodli o změnách ve složení orgánů Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu. Já děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k bodu následujícímu.
To znamená, my jsme nakonec došli k tomu, že navrhneme omezení této daňové výjimky a zůstane zachována, pokud se manželka či manžel, nebo manžel či manželka, jak je libo, starají o dítě do 3 let věku. Nevím proč. Já to tak nevnímám. A už neplatí žádné daně, případně bere daňový bonus. Naprosto nejmíň procent školkovného se čerpá ve strukturálně postižených regionech. Ve strukturálně postižených regionech se čerpá naprosto procentuálně nejméně a ty rozdíly nejsou marginální, ale velmi zajímavé. Když to říká tak polohlasem nebo nahlas, tak to úplně neslyším. Překvapení pro mnohé - jsou i stravenky ve výši 500, 600, 700 Kč denně, které jsou osvobozeny od daně z příjmů. Zrušení odpočtu za členské příspěvky odborovým organizacím. Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky. Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci. Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníků. To zní hrozně na první poslech, že to rušíme. Potom sjednocujeme selektivní výjimky do obecného neúčelového limitu. A možná poslední věc - vedli jsme debatu, nejenom my, ale především v tom veřejném prostoru se vede debata vlastně neustále, od okamžiku, kdy jsme schválili snížení daně z příjmů fyzických osob. Každý z nás se může podívat, jaká je průměrná mzda, co znamená čtyřnásobek nebo trojnásobek. Současně se vracíme k něčemu, co už v českém daňovém řádu bylo, a to je omezení uznatelnosti daňových výdajů u hodnotnějších vozidel. Stanovili jsme tu hodnotu 2 miliony Kč bez DPH. Současně přistupujeme k dalšímu kroku, jak podpořit bezemisní vozidla. Odmítáme podporovat elektromobilitu systémem nějakých dotací. Některé evropské země to dělají, že přímo poskytují dotaci na pořízení elektromobilu.
Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je proti?
Ano, je to tak.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo. Tento krok samozřejmě má důsledky pro spotřebitele - nejen pro běžné spotřebitele, ale zejména pro podnikatelské subjekty. Zatímco když se ta daň snižovala, tak ten dopad nebyl až tak markantní, teď, vsadím se, že se to projeví na ceně, protože to je vždy efekt, když se daň zvyšuje. Takže oni opravdu musí plánovat a ne vařit z vody. No a ta stabilita je klíčová jak pro podniky, pro investice, tak pro rozvoj naší ekonomiky. Takže neustálá nekonzistence, chaotická komunikace ze strany vlády narušuje důvěru firem a spotřebitelů v naši ekonomiku. Ostatně to je vidět na důvěře spotřebitelů a důvěře podnikatelů, která se opětovně skokově snížila. Takže my jenom trváme na tom, aby vláda Petra Fialy dodržela svoje sliby. A my se snažíme udržet v České republice tím princip právní předvídatelnosti, právní jistoty jako jeden ze základních atributů právního státu a obecné důvěry občanů v právo.
Dále je přihlášen pan poslanec Martin Kolovratník.
Alespoň někteří rozumní, kteří souhlasíte a souzníte s tím, že bychom měli, jak už před malou chvíli bylo řečeno, za prvé udržovat to naše právní prostředí, ty podmínky pro občany, pro firmy, pro podnikatele férové, stabilní a předvídatelné. Ta úvaha i finanční je poměrně jednoduchá. Chápu, že to není částka závratná, ale není to částka nulová. Je to ten kompromis, o kterém tady hovořím. A pokud si pamatujete, víte, jak jsme vedli tady debaty o tom, jestli to dělat nebo nedělat, jak se ty ceny nafty hýbají a mění? Asi nebudeme. A poslední argument pro podporu tady toho mého pozměňovacího návrhu. Proto ten kompromis, kde vás prosím, abyste ho zvážili, a budu rád, když ho podpoříte.
To je krása, že jste to takhle odprezentoval, ale samozřejmě to není žádný pozitivní parametr a není to vaše zásluha. Vy jste vždycky argumentovali, že to má obrovský dopad. Vy jste nikdy neměli propad HDP, vždy máte růst. A ta obsluha státního dluhu, vy s tím zase strašíte. Zdravím důchodce do Ostravy, který... A co ty církevní restituce, pane ministře? Osm miliard inflační doložka? Nevím, jakou mají splatnost ty dluhopisy, ale všichni, kteří si to koupili, to mají a to je fajn. Nás stále někdo vydíral. Vy jste nám stále tady nedovolili ani zachraňovat lidi od covidu. Komunisti stále něco chtěli, tam chtěli, ano, takže my jsme neměli. A každý něco. Takže já tomu rozumím, ta vaše... Tady je jeho člověk na špinavou práci, tak dneska vás už kritizuje. Ne, ten za vámi.
Prosím vás, abyste se oslovovali pouze přes mikrofon. Prosím, pokračujte.
Zrušil jste ho. My jsme ten program neustále upravovali tak, aby opravdu vyhovoval obcím, jak to maximálně jde. Pustili jsme tam nástavby, přístavby, všechno, co šlo. Mě by opravdu zajímalo, co tato vláda má proti mladým lidem. A v tom programu pro mladé byl družstevní podíl. Já doporučuji, pane ministře, se k tomuto programu vrátit, otevřít ten program na podporu družstevního podílu pro mladé lidi, a když samozřejmě budete argumentovat úrokovou sazbou, tak mladí lidé můžou bez problémů jet v režimu de minimis. Ale to by se tou bytovou politikou někdo musel skutečně zabývat. Za mého řízení Ministerstva pro místní rozvoj jsme měli program Technická infrastruktura pro obce. V rámci tohoto programu jsme pomáhali obcím zainvestovat pozemky pro následnou bytovou výstavbu. A když říkáte, že se nestavělo nájemní bydlení, tak o tom to celé je, protože jenom bytový dům v Praze trvá dneska povolit pět až osm let. Tak si prosím nechte vaše šoupání nohama, protože zatím skutečně vaše vláda v této věci nepředvedla vůbec nic. Ale já se k tomu dostanu ještě postupně. My jsme ten plán vlastně připravili už v roce 2021, kde počítáme se snižováním strukturálního deficitu zhruba o půl procenta HDP ročně. Takováto konsolidace by potom znamenala, že skutečně nebudeme zabrzďovat hospodářský růst. Plán naší konsolidace byl vlastně založen na několika aspektech. Hlavně jsme se věnovali výdajové straně. Nikdy jsme neměli ambice zvyšovat daně lidem. A já se znovu a znovu ptám, protože vy pořád přecházíte tu výdajovou stránku, kde vy budete snižovat ty výdaje? Stejně tak musí dojít ke zrušení nepotřebných ministerstev. Stejně tak je potřeba určitě začít sami u sebe. Já chápu, že to nejsou velké peníze, že to můžou být stovky milionů, možná řádky miliard, ale je to určitá symbolika i vůči lidem, že vláda začíná u sebe. Ale nic takového se neděje. A co čteme dnes a denně od ekonomů v médiích a tak dále? Napomáháte šedé ekonomice a jednou se to skutečně velmi nevyplatí. Pro mě je také velmi důležité, a teď to nemyslím nijak zle, ale je skutečně potřeba se zaměřit na čerpání evropských fondů. My tady hovoříme o nejvyšším zvýšení daní v novodobé historii České republiky, o zhruba 73 miliardách. Já ale nebudu samozřejmě opakovat slova, která už tady řekla moje kolegyně Alenka Schillerová nebo samozřejmě mnoho dalších, protože takové ty věci, které jsou z toho makroekonomického pohledu, jsou spíše její.
Co to má znamenat? Vždyť to je normálně protizákonný podvod, vždyť je to zákon o státním rozpočtu! Vždyť to je normálně protizákonné, podvodné jednání - ale vůči všem občanům České republiky. Vy jste do rozpočtu dali a prohlasovali jste si rozpočet, my jsme pro něj nehlasovali, 50 miliard, které nebudou vůbec, které tam nebudou. A to je prostě neuvěřitelné. Vy si z toho děláte úplně, z českého státu, trhací kalendář, z občanů jste si udělali normálně vazaly. Takže to jsem tady chtěl zmínit. Samozřejmě dlouhodobým problémem české ekonomiky tady za Fialovy vlády je propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností. Takže co to znamená? já už to chápu, protože premiér Fiala neví, která bije vůbec. To snad ví úplně každý. Pojďme se posunout dál. No, ale Fialova vláda to tady komunikuje jinak. Vytváří atmosféru, že důchod je snad nějakým darem od státu, s kterým tady může Fialova vláda libovolně manipulovat. To musíme důrazně odmítnout. Tento váš falešný a zlý koncept se vší rozhodností SPD odmítá. V SPD říkáme jasně - důchodci nám nic nedluží. Naopak, my dlužíme jim. A raději pojďme pracovat na tom, jak náš důchodový systém změnit a současně s ním i ekonomiku státu a posílit jeho příjmy a vrátit mu jeho roli garanta sociální jistoty pro bezmocné a staré lidi. Vy už opravdu nevíte, vy a vaši kolegové, kteří se vzájemně podporujete, vy už nevíte, jak zmanipulovat volby.
Váš návrh jsem zaznamenala. Pan ministr stahuje svoji přihlášku s přednostním právem.
Jsem přesvědčen, že slova, která tady zazněla, například že to je tedy demokracie v přímém přenosu, že dokážete předložit to, že v rozpravě promluví jeden, prakticky možná jednotky, takže vy omezíte rozpravu poslanců na dvakrát deset minut. Další citace: Pokud si takhle představujete demokracii, tak diskuse je jedním z pilířů právě demokratické diskuse, právě toho, že si můžeme tříbit názory u pultíku. Úplně přesně. Cituji: Na vyjádření k EET mají poslanci jen 20 minut. Řečnickou dobu omezila vládní koalice. Teď z webu hnutí ANO. Hnutí ANO plánuje omezit zákonem dobu, kdy mohou poslanci řečnit. Nejsilnější uskupení ve Sněmovně, vládní hnutí ANO, by rádo změnilo pravidla pro vystupování poslanců. Dále tady máme další fakta, a to je ČTK. ANO chce omezit řečnické doby ve Sněmovně, podporu asi nemá. Teď si dovolím citovat tehdejšího předsedu Sněmovny pana poslance Vondráčka z roku 2019: Nelze dvě nebo tři hodiny debatovat jen o programu. Jezdím hodně do zahraničních parlamentů a nikdy jsem o tom neslyšel. Koalice v lednu prosadila omezení řečnické lhůty poslanců na deset minut a možnost vystoupit jen dvakrát. Sněmovna omezila poslancům na návrh hnutí ANO řečnickou dobu pro vystoupení při schvalování kontroverzní elektronické evidence tržeb. Tento návrh podala paní kolegyně Jermanová. Koalice se s opozicí shodla na změnách v jednacím řádu Sněmovny. Mezi osmi body však chybí pravidlo, aby jeden poslanec mohl v rozpravě řečnit maximálně dvakrát po deseti minutách. Je to návrh ANO a hnutí jej i přes odpor zejména opozice nechce z novely stáhnout. To se stává každému. Takže jen jsem si dovolil tyto věci připomenout. Takže není to jen věc EET, není to jen věc, kdy jsme tady seděli v rouškách, je to tedy úplně jinak. Ona to pak upravila, za to jsem rád, že tím nemyslela nás. Takže bych chtěl požádat, abyste v tomto směru byli přesní, abyste jmenovali ty, o kterých hovoříte. Paní poslankyně Peštová potom zmiňovala pana Kalouska. Ano, na toho ještě aby nedošlo! Každopádně pan Kalousek už dlouhou dobu členem KDU-ČSL není, konečně i v hnutí ANO jsou lidé, kteří byli v KDU-ČSL nebo za ni kandidovali nebo chtěli kandidovat. Jsou tady i lidé, kteří kandidovali nebo byli členy TOP 09, a to bychom se takto mohli vracet a vyčítat vám jejich kroky. A chtěl bych vás požádat, abyste skutečně rozlišovali. To je stejné, jako kdybychom vám my teď vyčítali něco, co tady řeklo nebo udělalo SPD. Tak o to bych vás chtěl skutečně požádat. Konečně i hnutí ANO má ve svých řadách pana poslance Babku, který také tady řekl něco nepřesného, a zachoval se jako slušný a charakterní člověk. V tomto případě tedy hnutí ANO tato omezení dělalo, navrhovalo a nemyslím si, že by to bylo něco protidemokratického, stejně tak jako je ta situace nyní v tomto konkrétním případě. Ano, rozumím tomu. Nemusíme to, co navrhuje vláda, nazývat důchodovou reformou.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Prosím.
Stanovisko výboru: Nedoporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.